Z jakého důvodu, pane premiére, vláda nabídku na levnější elektřinu nepřijala?
Máte slovo.
Vláda nemá žádná zásadní řešení a vyjádření jejích členů jsou zmatečná. Vláda nemyslí na naše občany, firmy krachují, kraje a obce nemají smluvně zajištěny dodávky energií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory na příští rok. Navíc vaše vláda hodlá zadlužit naší republiku o více než bilion korun. Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Před volbami vaše vláda přitom slibovala, vaše vládní koalice, vaše koalice slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty. Takto koncipovaný státní rozpočet, který vy nám tady předkládáte, je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. A já mám dotaz číslo dvě. Proč jste před volbami lhali vašim voličům a teď děláte pravý opak, než jste slíbili ohledně zadlužování státu? A zároveň mám i dotaz číslo tři. Proč nechcete zestátnit polostátní ČEZ, aby bylo možné snadno zastropovat ceny energie a zajistit levnou energii pro naše občany a firmy? Děkuji za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče.
Pane nepřítomný premiére, 24. srpna vaše vláda vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o platebním styku. Jde o to, aby i firmy měly právo na bankovní účet. Vzhledem ke stylu práce vaší koalice se tak tento potřebný návrh zákona buď nedostane na pořad jednání, nebo jej zamítnete v prvním čtení.
To je problém jenom někde, většina těch ORP škol má, řekněme, jedno až pět ukrajinských dětí, ale někde jich je skutečně třicet. Děkuji za dodržení času. Zeptám se pana poslance - nechce dát doplňující dotaz, děkuji. Takže to byla další interpelace. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám interpelaci, jak už tady zaznělo, na ministra vnitra pana Víta Rakušana a týká se problematiky digitalizace, komunikace s veřejnou správou, tedy mám na mysli to zřizování datových schránek. A já si dokonce myslím, že to nebude úplně lehký úkol, když si vezmeme, že jsou to lidé napříč různými věkovými kategoriemi, a také někteří z nich třeba mají skoro žádné nebo velmi malé zkušenosti s informačními technologiemi. To je první otázka. A druhá otázka ještě, zda bude kromě případné informační kampaně nějaká další podpora - tady mám na mysli podporu pro odpovědi na dotazy či případně další pomoc se zřízením a užíváním datové schránky.
Děkuji, paní poslankyně, za přednesení interpelace a dodržení času. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Jedná se o OSVČ, nepodnikající právnické subjekty, fyzické osoby, které mají elektronickou identitu, a těch všech se týká zřízení datové schránky. Na jaře 2022 jsme zahájili úzkou komunikaci s Asociací živnostníků, se zájmovými profesními sdruženími, která především informujeme o tom, že tato nová povinnost tady bude pro ně existovat. V plánu jsou konference, semináře. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že mnoho občanů s tímto prvkem digitalizace zatím nemělo osobní zkušenost.
Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Nyní jsme u další interpelace a já poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jan Berki a přednesl interpelaci na pana ministra školství. Pane poslanče, máte slovo.
Ale já jsem vlastně velmi rád, že se tolik pozornosti věnuje právě naší vzdělávací soustavě. Zajímá mě právě váš postoj nebo případně kroky, které v této souvislosti chystáte, a to ještě především v souvislosti se zajištěním výuky ve specifických předmětech, kde je třeba pohybová aktivita nebo laboratorní činnosti.
Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Nyní má slovo pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Vladimír Balaš. Pane ministře, máte slovo. To si myslím, že by nepochybně mohlo vést k poměrně značným úsporám energie i na vysokých školách, kdyby o tom ty školy uvažovaly, a ony o tom uvažují, samozřejmě.
Táži se, jestli je ještě doplňující dotaz? Tak máme dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Síla, který bude interpelovat pana vicepremiéra Rakušana.
Nicméně mě by zajímal názor pana ministra v tom smyslu, kdyby se ocitl na druhé straně recipročně v opozici, z koalice předseda některé politické strany by byl ministrem vnitra, který by jmenoval policejního ředitele, který by vyšetřoval mafiánské struktury nebo prostě vyšetřování svých stranických kolegů, jak by se na to díval z té opozice? Děkuji za odpověď.
No, tak za prvé, policejní prezident byl jmenován ještě dávno před nějakou kauzou, než tak nastalo, tady to nebylo žádné účelové jmenování policejního prezidenta. Za druhé, přece už jenom to, že Policie České republiky v době mého ministrování konala, a to velmi důsledně s velmi zásadními politickými dopady pro mojí vlastní politickou stranu, pro mé vlastní politické hnutí, svědčí o tom, že policie jednala naopak bez jakéhokoliv zasahování ze strany ministra vnitra. Ta celá kauza je velmi důsledně vyšetřována. Všichni jsme viděli, že měla i velké dozvuky v politickém prostoru. Je to prostě korupční kauza komunálního politika. Byli tady ministři, kteří měli vyšetřované vlastní senátory, měli vyšetřované vlastní hejtmany a podobně. V každé straně, když se objeví někdo, kdo se zaplete s korupcí, tak to tu stranu bolí, bolí to její mechanismy, ale já, jak jsem jistě mnohokrát prokázal, žádným způsobem do těch procesů nezasahuji a nebudu do nich zasahovat, ať se to týká jakékoliv politické strany. Pokud se ptáte, jak bych konal v opozici, určitě bych se na to také ptal, určitě bych chtěl mít jistotu, že ministr vnitra do takové věci nezasahuje. Ale já myslím, že jsem to tím, co se tady odehrálo a tím, že evidentně k žádným zásahům nedošlo, prokázal.
Děkuji a táži se pana poslance, jestli má doplňující dotaz? Tak můžeme přejít k dalšímu a to je pan poslanec Koten, který bude interpelovat omluveného pana ministra Síkelu.
Děkuji, pane předsedající. Co se týká toho, jestli vy počítáte s tím, jestli vůbec někdy budete obchodovat napřímo, anebo jestli raději budete podporovat nějakou cizí privátní firmu, která sponzoruje finské důchodce, tak to je v podstatě otázka na vás. Takže prosím, laskavě nám sdělte, jestli v tom hodláte pokračovat.
Děkuji, dobrý den. Včera zde zazněly různé teze, myšlenkové toky, a rád bych to slyšel z nějakých kompetentních úst a vyslechl bych si pravdivé informace.
Děkuji a slovo má pan vicepremiér Rakušan.
Děkuju. Tahle interpelace bude velmi rychlá.
Děkuji, paní ministryně, za dodržení času. V tuto chvíli se zeptám, zda má pan poslanec zájem o doplňující otázku, dotaz? Ano má, takže poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby položil doplňující otázku.
Paní ministryně, děkuji za odpověď.
Děkuji mnohokrát za dodržení času a nyní poprosím paní ministryně životního prostředí o odpověď.
Já nevím přesně, jaké jsou teď. Nemělo by dojít k nějakému excesu.
Pana poslanče, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající. To znamená, kdy občan skutečně dostane již zvýšené příspěvky?
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. To přesné zvýšení nebude paušálně. Takže tolik, děkuji.
Pane ministře, děkuji za dodržení času. Další interpelace - pan poslanec Jan Lacina. Omlouvám se, není přítomen. Dobře, takže další, kdo je na řadě, je pan poslanec Zdeněk Kettner, který má interpelaci na pana ministra školství Vladimíra Balaše. Vy jste se ptal, jak jsme na tom. Já jsem nastoupil relativně nedávno. Já jsem zadal, aby byla připravena ještě alternativa nebo dvě i těch Hlavních směrů. Netýká se to jenom přírodních věd, ale také společenských věd a dalších. Samozřejmě vycházíme i ze zkušeností ze zemí, kde vzdělávací programy fungují dobře, Finsko, Ontario nebo jinde, tak že to povede k tomu, že ty programy budou připraveny dobře. Omlouvám se, děkuji. Děkuji.
Je to téma, které je určitě velmi podstatné.
Poprosím o odpověď pana ministra školství. Nyní přejdeme k další interpelaci číslo 21, kde poprosím, aby přišla paní poslankyně Michaela Opltová, která má interpelaci na pana ministra vnitra. Paní poslankyně, máte slovo.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Během zásahu bylo do pomoci zapojeno přes 6 000 hasičů z celé České republiky. Hasiči byli pro krizový systém České republiky v posledních letech naprosto klíčoví, přesto se v současné době stále pohybují mírně nad hranicí průměrné mzdy. Myslím si, že to nejmenší, co pro ně v tuto chvíli stát může udělat, je odměna nebo zvýšení mzdy jako poděkování za obětavou práci, kterou pro nás vykonávají.
Nyní poprosím o reakci pana ministra Víta Rakušana. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, vláda se dohodla, respektive pan ministr Stanjura se mnou, na tom, že zásah v Hřensku bude odměněn, a to pro všechny složky IZS. Netýká se to jenom hasičů, týká se to i policistů, kteří tam vykonávali také vynikající práci. V případě dobrovolných hasičů, a tady jsem měl spoustu dopisů z celé republiky, došlo kromě jiného k poničení jejich techniky a podobně, a i tady budou nutné finanční kompenzace, aby byli schopni dostát svým závazkům na obcích, kde slouží.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokud nebudou nějaké mimořádné události, ráda se vždycky interpelaci účastním. Já jsem ubezpečovala při projednávání, že rozhodně vykryjeme co největší množství žádostí. Já doufám, že se nám to podaří, a projekty, které tam jsou, jsou víc jak 180 milionů korun. Takže proto jsem si i v nějakém dotazu dovolila říct, že se pohybujeme o hodně víc, než bývalo, a to díky tomu, že nám to umožňuje Národní plán obnovy, a tím způsobem budeme chtít pokračovat i v letošním roce. A teď kombinace těch dvou zdrojů nám umožní víc v letošním roce. Fakt se nám podařilo investovat.
Děkuji a táži se pana poslance, jestli má doplňující dotaz? Tak poprosím další přihlášenou, a tou je paní Margita Balaštíková. Pan ministr je řádně omluven, takže poprosím další přihlášenou, a tou je paní Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně Lesenská, máte slovo.
Já si svou interpelaci nechám na příště, takže děkuji za slovo.
Děkuji, a prosím tedy teď už konečně paní poslankyni Šebelovou, která bude interpelovat pana ministra školství.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně kolegové, já se ve své interpelaci chci vrátit k tématu, které se trošku objevuje v médiích a zaznělo už i zde na půdě Poslanecké sněmovny, a týká se středisek volného času. Jak jistě, pane ministře, dobře víte, střediska volného času jsou zařízení, která dětem poskytují různé kroužky, organizují tábory a podobně. Jsou to velmi důležitá zařízení, která často i velice zásadním způsobem doplňují a rozšiřují výchovné a vzdělávací působení školy. A podle mých informací z tohoto důvodu již některá střediska přistoupila k omezení, kdy jedno dítě smí být zapsáno pouze do jediného kroužku. Tato situace jistě není uspokojivá, a chtěla bych se vás tedy zeptat, jak to chcete za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řešit? Děkuji vám za odpověď.
Pokud jde o střediska volného času, já jsem si vědom toho, že jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Nejde jenom o to, aby děti získávaly znalosti, možná nějaké kompetence, ale aby se rozvíjely všestranně. My bychom rádi, kdyby ta pravidla byla harmonizována, to je jeden důvod. Tyto prostředky je třeba hledat jinak a ty, které jsou určeny právě pro volnočasové aktivity dětí, je třeba využívat způsobem, který stanoví zákon, respektive i prováděcí vyhláška.
Děkuji, pane ministře. Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance. Obecně si myslím, že bychom měli přispívat možná i k ochraně klimatu tím, že nemusíme protopit svět. Děkuji, pane ministře.
Děkuju za slovo. Ta studie podle mých informací, které mám i z regionu a které se mimo jiné objevily i v médiích, by měla být už na světě, dokonce snad byla odprezentovaná starostům nebo regionu obecně ještě před touto katastrofou.
Děkuji za přednesení interpelace a za dodržení času a v tuto chvíli poprosím o slovo paní ministryni životního prostředí, paní Annu Hubáčkovou. Paní ministryně, máte slovo.
Máme těch, kteří umí zvládat krizové situace, hodně, patří k nim i Ministerstvo obrany, které nám pomáhalo, patří k nim i Ministerstvo zemědělství a samozřejmě spousta dalších subjektů. Pak jsem byla ubezpečena, že existuje, a začátkem srpna mně ji sami projektanti představili. Zda by byla teď po tom požáru využitelná, nevím, protože část těch cest byla vedena dokonce po žebřících, po skalním útesu. My ještě doposud nemáme zpřístupněný celý národní park, abychom si byli jistí - a teď je uzavřený právě nejblíž kolem Pravčické brány - abychom si byli jistí, zda to je vůbec technicky a bezpečnostně možné. To je první věc. Ale současně říkám, i tato alternativní cesta skončí, pokud se chce někdo dostat k Pravčické bráně na soukromém pozemku, takže téměř neřešitelné. A z hlediska přístupu k Pravčické bráně nyní nemáme ještě prověřeny a staticky vyhodnoceny ty přístupové cesty.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem 170 - odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednání bodu 170 pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Patrika Nachera ve věci nastupující cenzury na sociálních sítích a omezování svobody slova. Zahajuji rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Nacher. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se ztišili, aby pan poslanec Nacher mohl svoji premiérovou interpelaci v tomto období v klidu přednést.
Děkuji. Tak poprosím pana poslance Aleše Juchelku, který bude interpelovat pana ministra školství Vladimíra Balaše.
Já tu interpelaci, a jsem rád, že je tady i pan ministr vnitra Vít Rakušan, mám pro oba dva stejnou, tak já se potom té jedné vzdám. V jednom konkrétním případě, a detaily potom rád předám, by ukrajinské děti vzhledem k jejich počtu vydaly na celou jednu třídu, to znamená 30 dětí, uvítali proto možnost zaměstnat ukrajinského asistenta, v tomto případě přímo rodiče jednoho ze žáků, který splňuje podmínky pro takového asistenta. Vyskytl se však zádrhel. Tato konkrétní osoba má již od 8. června zažádáno o prodloužení pobytové karty, avšak Ministerstvo vnitra stále nerozhodlo, a bez pobytové karty není možné tohoto člověka zaměstnat. Vznikla tedy patová situace.
Problém byl v tom, že oni používají jiné sociální sítě, než na jaké my jsme zvyklí, například Telegram nebo TikTok. Ale máme i přehled o tom, v jakých krajích a v jakých ORP ten problém může být, je to spíše v těch větších aglomeracích, jak jste zmínil. A máme samozřejmě tendenci také s nimi spolupracovat a zvyšovat jejich kvalifikaci i ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se na tu oblast zaměřují. Trošku nám vadí, že se přerušila kooperace s ukrajinskou ambasádou. A budu samozřejmě prosit pana ministra vnitra, aby se podíval, v čem by mohl být problém. Může to být opravdu otázka, jak je vyplněna žádost, může něco chybět v té žádosti, může to být celá řada věcí. Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.
Jde především o limity pro mikrobiologii, jako je salmonela, enterokoky a podobně. Návrh vyhlášky již existuje, v pracovní skupině byl projednán jak Ministerstvem zemědělství, v pracovní skupině je už definitivní návrh, připravujeme ho do mezirezortního připomínkového řízení.
Já mám na pana ministra dotaz. Byli jsme chlácholeni tím, že samozřejmě nám bude k ruce asistent pedagoga. Je ovšem otázka, jestli kurz maturanta je natolik dostačující, jako je tomu například u asistentů v severských zemích, kde tam už mají úplně jinou tradici.
Děkuji za přednesení interpelace. Nyní má slovo ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Vladimír Balaš. Pane ministře, máte slovo. Bohužel, my máme málo pedagogů, kteří jsou kvalifikovaní v současné době, o to hůř se nám teď shánějí asistenti. Chápu, že v některých případech to může být větší potřeba, v některých menší, ale to, jak to skutečně má být, záleží na tom, jak to určí to poradenské zařízení, a tu jejich práci opravdu třeba nějakým způsobem sladit, stanovit nějaké zásadní podmínky, protože v současné době jsou přiznáváni asistenti dětem, které to opravdu třeba vůbec nepotřebují. A je to tedy trošku běh na delší trať... Ale děkuji za tu otázku. My jsme si vědomi toho problému a určitě to budeme řešit. Víc vám asi nemohu slíbit, ale je to věc, kterou se opravdu intenzivně zabýváme. Děkuji, pane ministře, a v tuto chvíli se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Ano, chce. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Tak myslím si, že částečně bychom mohli do hry vtáhnout i nějakou komoru odbornou, ale určitě Ministerstvo zdravotnictví v tomto ohledu a možná také pojišťovny. Děkuji za odpověď a dodržení času.
Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení ministři. Jak je na tom aktuálně MŠMT? Jaký je váš k tomu postoj a přístup? A kdy lze očekávat konkrétní změny ve školách?
Pane ministře, máte slovo. Je pravda, že za prvé bych chtěl říct, že to je jednou z priorit této vlády.
Máme zde přihlášeného pana poslance Stržínka.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Zákonodárná iniciativa vychází z jednoduchého pravidla.

Děkuji za pozornost.
Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Na základě dohody předsedů klubů si dovolím požádat o změnu v programu dnešní schůze, a sice za bod 102, sněmovní tisk 255, to je ta poslední smlouva v druhém čtení, zařadit bod číslo 34, sněmovní tisk 287, vládní návrh zákona o právu na digitální služby. Ale jasné je, že to je sněmovní tisk 287 o právu na digitální služby. Současně sděluji, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů by dnes jednání Sněmovny končilo v 18 hodin, to znamená po skončení ústních interpelací, nejpozději v 18 hodin.